Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování. Informace vlády o migrační krizi. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Pan poslanec Černoch chce za pevně zařazené body... Myslíte tím ten bod 69, který byl pevně zařazen do doby, než jste... nebo i ty zařazené body? Takže chce za bod 69 zařadit bod 253 informaci vlády o OKD. Prohlašuji hlasování za zmatečné. Já jsem se ho teď ptal a specifikoval, jestli myslel bod 69, nebo to chce zařadit za body, které právě byly pevně zařazeny. To je těch dalších pět bodů ministra zemědělství. Navrhuji, aby se Sněmovna vyjádřila hlasováním, pokud pan poslanec na tom trvá.
Pane předsedající, ale my přece tvoříme program a máme tedy v tuto chvíli, co bude první, co bude druhé, co bude třetí, co bude čtvrté a teď nemůžeme znovu hlasovat o tom, že třetí bude něco jiného, než jsme schválili před chvílí.
Postup předsedajícího samozřejmě zpochybnit můžete. Nicméně trvám si na tom, že předsedající nemůže modifikovat návrhy, které poslanci předložili. To se omlouvám. Je to tak? Každý ví, o čem hlasuje? Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a prosím pana předsedu Kováčika, aby upřesnil své pochybnosti. A pak pan předseda Laudát.
Milé kolegyně, milí kolegové.
Pan předseda Laudát, po něm pan předseda Sklenák.
Děkuji za slovo. Samozřejmě chápu, že nechcete, aby se projednávalo OKD. Asi tomu budou méně rozumět voliči v Moravskoslezském kraji.
My jsme pro projednání bodu o OKD dokonce sami hlasovali. Máme připraveno usnesení. Ale hlasovali jsme tady vždy o změně programu takovým způsobem, že v okamžiku, kdy prošel nějaký návrh na pevné zařazení na určité místo, tak o tomto místě se už nikdy nehlasovalo a ty případné další návrhy se řadily za to. Taková tedy byla praxe.
Děkuji panu předsedovi.
Je to úplně nesmyslná debata. Kdy prolomil už pevné, dopředu schválené pořadí bodů, že se tam něco vložilo, vyhodilo, posunulo.
Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Není tomu tak. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán výboru zahraničnímu a výboru pro školství, mládež a tělovýchovu. A panu ministru spravedlnosti zároveň dávám slovo.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, předložením této úmluvy k souhlasu s ratifikací plníme, myslím si, dlouhý dluh, který tu máme. A jsme v tuhle chvíli jedinou zemí - jedinou zemí Evropské unie, která ji dosud neratifikovala. Je to úmluva, která má zcela chvályhodný účel i obsah. Je to situace, myslím si, spíše teoretická, nicméně ji musíme pokrýt formálně výhradou. Takže to je také obsahem toho dokumentu.
Máte slovo, prosím.
Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ano, nacházíme se v prvním čtení této úmluvy Rady Evropy. Já možná jenom doplním. Mě tam zaujala ještě jedna věc. Mě tam zaujala právě ta monitorovací skupina, která je postavena na dvou pilířích. Jeden je politický, což znamená výbor Rady ministrů. A druhý ten pilíř se týká právě výboru, který obsahuje 10 až 15 členů. A mě bude zajímat - ale já si spíš myslím, že se na to budu ptát ve výboru, až to budeme projednávat -, jak tam jsou ta pravidla, koho tam budeme mít my zastoupeni v tomto monitorovacím výboru. do toho musí zasahovat. Jinak doporučuji každopádně postoupit tuto úmluvu do zahraničního výboru do druhého čtení.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.
Jsou to systémy, které jsou u všech těch úmluv, takže nám dobře fungují. Je to docela práce, ale práce určitě užitečná. Jak to konkrétně bude, kdo tam přesně bude, to v tuhle chvíli ještě nevíme, ale nebojte se, to zvládneme.
Děkuji panu ministrovi. Není tomu tak. Hlasování pořadové číslo 222, z přítomných 110 pro 99, proti nikdo. Bylo schváleno. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi a děkuji paní zpravodajce. Podle schváleného pořadu schůze začneme projednávat zprávy. Úplně první zprávou, kterou se budeme zabývat, je
Děkuji, vážený pane předsedající.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní zatím žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti? Usnesení bylo schváleno.
Budeme se tedy opravdu zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.
Je zajímavá snad třeba v tom, že to je poprvé, co Evropská unie takovouto smlouvu o posílené spolupráci uzavírá se středoasijskou republikou.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zdůraznit, že tato smlouva má velký význam pro českou ekonomiku, protože Kazachstán se stává významným ekonomickým partnerem v postsovětském prostoru. Důkazem toho je i poměrně velký zájem o EXPO Astana 2017, které by mělo být doprovázeno řadou podnikatelských seminářů, které se budou týkat především možnosti českých firem na obnově kazašské energetiky.
Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych jenom doplnit kolegu Zaorálka v tom smyslu, že subsaharská Afrika a Afrika obecně je v tuto chvíli málo zajímavou exportní destinací pro český obchod. To ovšem neznamená, že to tak bude navždy. Proto je dobře, že se podařilo dosáhnout dohody alespoň s Kamerunem, se kterým máme poměrně malý obrat - export 4 miliony dolarů a dovoz 20 milionů dolarů. Přesto je však reálná naděje, že to bude v budoucnosti významně vyšší a také že smlouva pokryje i jiné země tohoto společenství. A prosím o závěrečnou ratifikaci této dohody.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
V těch zemích je často velký zájem o integraci do Evropské unie, do Aliance, ale vlastně my dnes nejsme schopni jim moc nabídnout. Rozšíření dnes prosazuje několik států jako ve střední a východní Evropě, které si uvědomují, jak důležitá je stabilita západního Balkánu pro Evropu. A ten zájem na západním Balkánu je. Ty rozpaky, nebo ta nejistota je spíš na naší straně. To vám rovnou říkám, že je jedna z klíčových věcí. Kdybychom to neudělali, tak to znamená, že nejsme moc schopni nabídnout nic, nebo že už vlastně není nic, s čím se dá počítat jako nabídka ze strany našich zemí. O obě v těch zemích je veliký zájem a my tady máme jednu konkrétní možnost mít výsledek a ukázat, že kdo splní podmínky, tak se mu dostane určitého výsledku. Proto bych byl rád, kdybychom tuto ratifikaci schválili.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že pan ministr zahraničí detailně vysvětlil celý protokol. Podpis protokolu byl prvním krokem přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě, která podléhá ratifikaci členských zemí NATO. Po podpisu se Černá Hora již zapojuje do jednání NATO jako přizvaná země, avšak bez práva podílet se na rozhodování. Bude se účastnit téměř všech formálních a neformálních zasedání Aliance včetně ministerských a summitových, pokud nebude ze strany některého člena NATO či předsedy výboru vznesen požadavek na jednání ve 28 členech. Přístup Černé Hory k Severoatlantické smlouvě nebude mít dopad na státní rozpočet České republiky. Proto doporučuji přikázat tisk k dalšímu projednání zahraničnímu výboru Sněmovny.
Prosím, pane poslanče.
Dámy a pánové, dobré ráno. Jedním z posledních států, který takto vznikl, byla Černá Hora. My dnes chceme, aby byla jednotná Evropa, chceme, aby státy vstupovaly do Evropské unie. Ale tam existoval stát, který byl mnohonárodní, mnohonáboženský, prosperující, patřil k jedněm z nejsilnějších států na světě - Jugoslávie -, a přesto jsme podporovali secesi a říkali jsme to, že podporujeme právo na sebeurčení, podporujeme demokratické procesy. Já bych vám chtěl říct, že státy Balkánu za tuto politickou doktrínu zaplatily největší daň, tisíce mrtvých, potoky krve a do dneška velké problémy, které tam jsou. Chtěl bych, aby ta politika nás, českých politiků, byla politika navazující na myšlenku Tomáše Garrigua Masaryka, který se státy západního Balkánu udržoval ty nejlepší vztahy. Dámy a pánové, možná, že některé překvapím, já se při hlasování, aby Černá Hora vstoupila do NATO, zdržím a nevyjádřím se.
Děkuji panu poslanci. Ptám se na závěrečná slova. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.
Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno. Zároveň končím dnešní dopolední jednání. Máme před sebou bod
Děkuji, vážený pane předsedající.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a vidím přihlášku pana poslance Marka Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych tady velmi rád zmínil situaci, která nastala včera. Považujeme to za, když to řeknu slušně, podraz ze směru veřejnoprávního média, které je financováno z koncesionářských poplatků, je financováno z daní občanů České republiky.
Děkuji. Nyní se hlásí do rozpravy pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo, přeji dobré odpoledne, čerstvé. Nemyslím si, že by to měl být zvláštní bod v rámci pléna Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi a ptám se, kdo je další v rozpravě. Ještě pan kolega Marek Černoch se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče.
V reakci na pana kolegu Kolovratníka.
Dobře, to samozřejmě je možné navrhnout, ale bude záviset na většině Poslanecké sněmovny, jestli takový bod zařadí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Nebudu zdržovat, ale myslím si, že jakkoli si Sněmovny vážím, nám to nepřísluší. My nemáme co zasahovat do programu České televize.
Slyšeli jste názor předsedy volebního výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V případě, že je poškozena parlamentní strana, nějaké demokratické systémy, postupy, tak řešit to po volbách, kdy už to v té chvíli nemá téměř cenu, tak si myslím, že je pozdě. A proto s tím přicházíme hned, protože to chceme řešit co nejdříve.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.
Zopakuji návrh, ale ještě se chci omluvit, prý jsem řekl, že kontrolní výbor.
A pokud se k tomu stavějí negativně, co je potom to menší zlo.
Hlásí se pan ministr zahraničí? Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Dobré poledne, vážené paní kolegyně, páni kolegové, budeme pokračovat.
Například se tam zařazuje ono meldonium, o kterém se hodně mluvilo, z důvodu jeho zvýšeného používání pro podporu výkonu. Změna Přílohy II pak vstoupila v platnost dne 14. března 2016 a zjednodušuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům. A pak tedy myslím, že mohu sdělit, že ten materiál nemá dopady na státní rozpočet ani na veřejné rozpočty a ani se nijak netýká rovnosti postavení mužů a žen.
Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.
Ale z hlediska sportovců jsou tady dvě kritéria. Jednak je to restriktivní, že se skutečně celá řada těch látek dostane na seznam a jsou zakázané. Jinak si myslím, že doporučuji, aby se tento zákon projednával ve výboru zahraničním. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale mám přihlášku z místa, pana poslance Jiřího Holečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Abych alespoň slyšel, a to už nemluvím o těch, kteří musí zapsat stenografický záznam a nejsou schopni rozeznat slova vystupujícího. Dobře, děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím.
V neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy. Děkuji za pozornost.
Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Jenom poznamenávám, že toto je rozhodnutí vlády, které může Poslanecká sněmovna zrušit tím, že bude nejednotné usnesení jedné z komor Parlamentu České republiky. Odlišné usnesení, než má Senát, by znamenalo, že rozhodnutí vlády neplatí. Nebudeme riskovat.
Usnesení zní: Poslanecká sněmovna bere na vědomí
Ptám se, kdo je pro. Usnesení bylo schváleno. Dalším bodem našeho jednání je bod Předložený materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. Jde o 115 cvičení ozbrojených sil AČR mimo území naší republiky a 60 cvičení ozbrojených sil jiných států na území našem. Prioritním cílem cvičení se zahraničními partnery v roce 2016 je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti ozbrojených sil České republiky k její obraně v součinnosti se spojenci.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji. Všeobecnou rozpravu zahajuji. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se z místa nehlásí.